Proč na úřední desce nebyl záměr vydat průzkumné licence, tak jak vám to ukládá zákon? Za vás, pane kolego Brabče. Ne za vašich předchůdců, ale za vás. Když se na to podíváte a zamyslíte se, tak je to vcelku zjevné. A ten kraj o tom nemohl nevědět, přátelé. My ji zavřít nechceme. To znamená, první věc - bude podáno trestní oznámení, aby věc byla objasněna ve vztahu k vydání licencí na základě toho, že nebylo postupováno podle zákona a nebyly věci vyvěšeny tak, jak zákon ukládá. Vedle toho jsme za sociální demokracii připraveni na případné změny zákonů, zvednutí poplatků za těžbu lithia a ochranu českých národních zájmů. Přesně z tohoto důvodu ministr Havlíček to, co podepsal, tedy memorandum, podepsal, aby zabránil škodám, které vznikly jinde, a to na Ministerstvu životního prostředí.
Děkuji. Vážený pane předsedo, milé paní a pánové, dovolte mi, abych doplnil úvodní slovo předsedy našeho poslaneckého klubu. Předseda poslaneckého klubu uvedl, že jsme požádali ostatní politické strany a politická hnutí o spolupodpis svolání této schůze, a není to žádná akce, kterou si snad vymyslel někdo jiný. Najednou jsme slyšeli, že budeme pod nějakými sankcemi mezinárodních arbitráží. Já posuzuji jednotlivé dokumenty, nikoli jak jsou nadepsány, ale podle obsahu. Tak se mi nedivte, že v tom nevidím memorandum právně nezávazné, když váš předseda vlády, pane ministře, řekne, že tedy až po roce 2025 budeme moci samostatně nakládat s tím ložiskem. To znamená, že to, aspoň podle slov předsedy vlády, není tak úplně nezávazné memorandum, jak jste se nám tady snažil vnutit. Vy si myslíte, že to je balamucení? My naopak chceme, abyste to rozkryli. Proč si na to objednali zakrytí té vlastnické struktury?
A to je ten důvod, proč se ozývám a proč jsem se ozýval už na té vládě a proč jsem na té vládě navrhoval, abychom jako vláda vyslovili nesouhlas s tímto memorandem, protože tím bychom to legitimní očekávání té soukromé společnosti negovali samozřejmě, že ano. A to je to, co vám chci doporučit. Zvýšení, dvojnásobné zvýšení.
Přečtu omluvu. Nyní mám s přednostním právem přihlášeného pana premiéra, ale nevidím ho zde, v tom případě další přednostní právo má nahlášeno pan poslanec Kováčik. Prosím, máte slovo.
Rád bych především okomentoval situaci, která tady nastala, kdy jsme opakovaně obviňováni, a teď říkám my jako klub Komunistické strany Čech a Moravy, z nějakého snad účelového spojenectví s nějakými přísliby do budoucna s hnutím ANO. Já znovu, už asi po 87., opakuji, že děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se v této věci připojili svými podpisy k iniciativě poslaneckého klubu KSČM. Pro ty, kteří tomu ještě pořád nerozumí úplně, připomínám, že existuje jakési pořadí, byť nesoutěžíme, že jsme to zvedli my jako komunisté, přidal se subjekt Tomia Okamury a následně se přidal subjekt pana Andreje Babiše. Bývalo by to bylo. Proč jste tedy zuby nehty tu vládu tak dlouho drželi? To jste nevěděli vzájemně o sobě, jací jste, když to tady sázíte jak housky na krámě? Ano, svědčím, že tomu tak skutečně bylo. Ale také musím dodat, že kolegyně a kolegové z mého poslaneckého klubu, tedy z klubu KSČM, již v lednu a v únoru interpelovali tuto vládu, jednotlivé ministry, předsedu vlády ve věci kauzy lithium, a promiňte, bylo to, jako když hrách na zeď házíte, nebo možná sviním perly házíte!
V žádném případě to neznamená, že by privátní sektor nemohl v této oblasti podnikat. To se u nás zejména v případě OKD nestalo. Je to výzva jak pro nás politiky, tak i pro dotčené úředníky. A to se netýká jenom oblasti nerostných surovin.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vezmu to tedy asi od konce směrem ke konstataci pana poslance Hájka týkající se surovinové politiky. Skutečně ty práce, které na ní započaly někdy v roce 2012, tak ten proces fakticky trval v zásadě pět let na to, aby se změnila surovinová politika České republiky. A znovu připomínám, vláda surovinovou politiku vzala v prvním pololetí roku 2016 pouze na vědomí. Každý vládní materiál má nějaký proces svého zpracování. Tento materiál se na Ministerstvu průmyslu a obchodu zpracovával od konce června letošního roku. Proběhlo k němu řádné připomínkové řízení. To je úplný nesmysl a skutečně to odmítám. Pokud jde o některá další vystoupení, která zde zazněla, chtěl bych reagovat na ty náměty, ke kterým jsem se již nevyjádřil ve svém poměrně obsáhlém vystoupení na začátku. Takže z tohoto pohledu bych chtěl znovu konstatovat, že memorandum není právně závazné. Není to dohoda, není to smlouva a pro Českou republiku z něj nevyplývají žádné závazky. K čemu tedy memorandum máme? To je skutečně celé. Jakou formou a jestli vůbec, o tom musí rozhodnout samozřejmě vláda. O tom nerozhoduje ministr průmyslu a obchodu a rozhodně o tom nerozhoduje memorandum, které jsme podepsali. Těch možností je celá řada, ať už je to například otázka vytvoření společného podniku, nebo otázka kapitálového vstupu, nebo otázka vkladu do projektu pozemků, které ještě stát v tuto chvíli v té lokalitě vlastní. Vláda se rozhodla tento systém změnit, stanovit ke každému prvku konkrétní částku za vytěžený objem této nerostné suroviny. Z tohoto pohledu si myslím, že vláda postupovala správně. Budu citovat úplně konkrétně. Sazba byla zaokrouhlena na celé koruny. V případě wolframu a lithia, u nichž obchodované suroviny obsahují pouze omezené množství nerostu, byla sazba přepočítána na čistý kov. Cesium a rubidium nejsou veřejně obchodovanými komoditami, proto nejsou k dispozici jejich oficiální ceny." Já bych tady mohl ocitovat celé to zdůvodnění nařízení vlády, ale v tuto chvíli to nepovažuji za užitečné. Já za sebe, dokud budu ve funkci ministra průmyslu a obchodu, tak rozhodně ty práce poběží. Předpokládám, že i ministr, který nastoupí na mé místo, tuto věc dotáhne tak, aby vláda mohla přijmout tuto změnu. Pak tady ještě zazněl jeden podnět, že těžbu by měl organizovat stát. To je pravda, já s tím naprosto souhlasím, ale je třeba také říci jak. A to myslím, že tady v celé té debatě vůbec nezaznělo.
Hezké odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. A já bych proto v duchu tohoto závazku vyzval pana předsedu Filipa, aby se omluvil za lež, kterou zde uvedl ve svém vystoupení. Těch nepřesností v jeho vystoupení byla samozřejmě celá řada, ale já chci zmínit pouze jedno. Jakákoli časová omezení vyplývají z rozhodnutí, která byla přijata jiným ministerstvem. Ministerstvem životního prostředí. Nikoli na bázi memoranda, ale na bázi jednotlivých správních aktů. Myslím si, že by se k tomu měl v další diskusi jednoznačným způsobem vyjádřit. Ve filmu Vrtěti psem z roku 1997, možná ho řada z vás zná, v tomto filmu čelí prezident Spojených států dva týdny před volbami sexuálnímu skandálu s nezletilou dívkou. To je samozřejmě pro prezidenta velký problém, a proto je potřeba, aby byla odvedena pozornost. Prezidentovi poradci v tom filmu Vrtěti psem rozpoutají smyšlenou válku s Albánií, aby odvedli pozornost úplně jinam od tohoto prezidentova skandálu. Média v tom filmu jsou plná falešného obrazu války Spojených států a Albánie. V tom filmu se jim to povedlo. Nemluvilo se o skandálu prezidenta, nemluvilo se o jeho problémech, ale řešila se neexistující válka mezi Spojenými státy a Albánií. Ta historie se začala psát mnohem, mnohem, mnohem, mnohem dříve. A já se k tomu ještě během svého vystoupení jednoznačně dostanu. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v tuto chvíli jsou čtyři dny před volbami. Bylo oficiálně zahájeno jeho trestní stíhání v případě podvodu s evropskou dotací v kauze Čapí hnízdo. Takže předseda hnutí ANO má velký problém: je oznámeno zahájení jeho trestního stíhání a je potřeba odvést pozornost veřejnosti. Určitě z pohledu hnutí ANO není radno, aby se až do voleb mluvilo o tom, že v čele hnutí je politik, který je trestně stíhaný, a že dokonce statutárním místopředsedou tohoto hnutí je taky politik, který je trestně stíhaný. Andrej Babiš se rozhodl změnit pravidla a přepsat pravidla, a proto nepotřebuje, aby se o tom mluvilo, že se přepisují pravidla a že se mění pravidla. Lidé a novináři by se totiž mohli ptát, jak je možné, že oba trestně stíhaní politici zůstávají v čele hnutí ANO a nadále kandidují do voleb. A tak se, vážené poslankyně a vážení poslanci, použije scénář Vrtěti psem. Vymyslí se kauza lithium, která zaplní média tak, aby se nemluvilo o Čapím hnízdu a trestním stíhání poslance Andreje Babiše. Umělá a zcela vylhaná kauza lithium se po několika dnech hodí poslanci Babišovi ještě z jiného důvodu. Slovenský Ústavní soud totiž zrušil rozsudky nižších soudů, podle kterých byl poslanec Babiš veden v evidenci agentů komunistické státní bezpečnosti neoprávněně. Znovu tedy na základě rozhodnutí slovenského Ústavního soudu platí, že pan Andrej Babiš je evidován jako agent státní bezpečnosti Bureš. Slovenský Ústavní soud dokonce uvedl, že rozhodnutí soudu nižšího stupně bylo založeno na výpovědích nedůvěryhodných svědků, kteří se aktivně podíleli na prosazování komunistického režimu. Jak uvedl slovenský Ústavní soud, jejich angažovanost na objektivitě (?) protiprávním a nemorálním režimu vyvolává pochybnosti o jejich důvěryhodnosti. Tolik, vážené poslankyně a vážení poslanci, citace Ústavního soudu Slovenské republiky. Poslanec Andrej Babiš má tak druhý problém. Možná ještě vážnější než ten první, kterým je trestní stíhání. Je evidovaným agentem komunistické státní bezpečnosti a estébáci, kteří v jeho prospěch vypovídali u soudu, aby mu pomohli, budou zřejmě pro příští jednání u soudů na Slovensku nepoužitelní. Shrnuto a podtrženo, vážené poslankyně a vážení poslanci, jde o scénář Vrtěti psem. Jako kdybyste ten film vzali a opsali ho do české reality. Žádná velká fantazie, žádná velká kreativita, prostě použijete osvědčený scénář. Cílem je prostě odvést pozornost úplně jinam. Proto byl vykonstruován lživý útok na ministra průmyslu a obchodu Havlíčka v souvislosti s těžbou lithia. Jako záminka bylo použito právně nezávazné memorandum, které ministr Havlíček podepsal. Právně nezávazné memorandum. Tato schůze je součástí scénáře Vrtěti psem. Ale vážené poslankyně a vážení poslanci, podívejte se prosím kolem sebe. V jak důstojné situaci se Poslanecká sněmovna několik málo dnů před volbami schází. Na základě jak silných argumentů byla svolána ta mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Já nikdy nebudu zpochybňovat právo opozice svolat mimořádnou schůzi. Když jsem vedl opozici v této Poslanecké sněmovně, tak jsem často svolával také mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, pokud jsme na to měli sílu. To je naprosto legitimní nástroj opozičních stran. Mají na to plné právo. A když si analyzuji ta dosavadní vystoupení představitelů opozice, a měli jsme tady vystoupení předsedy poslaneckého klubu KSČM pana Kováčika a měli jsme tady před malou chvílí vystoupení předsedy komunistů pana Filipa, tak oni vůbec nemluvili o Ministerstvu životního prostředí. Vůbec nemluvili o hnutí ANO a pořád mluvili jenom o ministru Havlíčkovi a memorandu. Tak proč komunisté, jestliže jsou taková spravedlivá rozhořčená opozice, mluví jenom o Havlíčkovi, mluví jenom o sociální demokracii a nemluví o tom, kdo ve skutečnosti v této věci až doposud výhradně rozhodoval.
Je to i z toho důvodu, aby skrutátorky a skrutátoři dobře viděli, kdo jak hlasuje a kdo je přítomen. Přednesu, o čem budeme hlasovat. Táži se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. Kdo je proti?
A teď ten můj pohled sněmovní, pohled hospodářského výboru. Jen namátkově - dostavba jádra Dukovan, Temelína. Diskutovali jsme o tom letos v červnu a v červenci. Hospodářský výbor přijal usnesení napříč politickým spektrem. Překompenzace obnovitelných zdrojů. Ohromné miliardové téma. Opět na posledním hospodářském výboru, který jsem řídil v tomto období 14. září. Otevřená debata s paní náměstkyní Kovačovskou, velká, široká diskuse, opět shoda koalice i opozice. Najednou nic. Najednou je tedy podepsáno jakési memorandum. Pan ministr Havlíček o tom hovořil, že o této problematice debatují na MPO dlouho. Oni s námi debatovali i na hospodářském výboru. Velmi dlouhá debata. Nebudu je opakovat po někom jiném, protože ještě nebyly položeny. Že to je jedna z možností a musí o tom rozhodnout vláda. Je to politické rozhodnutí. A tak se chci kolegů pana ministra zeptat, kdo o tom jednal, na jakých úrovních ministerstva toto bylo projednáváno. Mohu citovat z toho materiálu. Druhá otázka. Cituji z veřejně dostupných zdrojů Jaromíra Starého z České geologické služby. Ložisko je to impozantní, pokud jde o množství kovů, ruda je ale poměrně chudá. Takže tu ekonomickou návratnost těžby geologové nezpochybňují - a pozor, případná rentabilita souvisí s využitím dalších kovů, hlavně wolframu, cínu, rubidia a cesia. Psali jste, podepisovali jste memorandum právě proto, že jste tušili, nebo věděli, jaké jsou ceny těchto doprovodných kovů? Třetí otázku asi přeskočím, abych neopakoval to, co tu bylo řečeno, to je ona majetková struktura té australské společnosti. A teď to vysvětlení, proč se ptáme. Proč chceme na této schůzi s vámi hovořit a znát ty otázky. Ale já nevím. A tak se ptám: Co když to přestaneme dělat? Co když se Česká republika rozhodne jinak a my třeba dnes přijmeme to usnesení o anulování tohoto memoranda? Je to skutečně tak bezvýznamné? Nehrozí nám arbitráž a možná arbitráž, kde Českou republiku bude zastupovat, jak už jsme si několikrát všimli pan Radek Pokorný, přítel pana premiéra? Možná to pro něj bude další zajímavý výnosný byznys. Přátelé, těch otázek je opravdu příliš moc. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Zadruhé sděluji ctěnému auditoriu, že přímý přenos právě skončil. Třeba to přece jenom naše jednání urychlí.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, podpořte prosím usnesení, které navrhuje klub KDU-ČSL, které zaváže vládu a dá doporučení nové Sněmovně, jak se postarat o zisk pro Českou republiku. A ten opravdu nemusí být jenom zanedbatelný. Vytvořme státní fond budoucnosti tak, aby výtěžky z nerostného bohatství byly ukládány na speciální účet a používaly se poté na strategické cíle, které mají dlouhodobý význam pro prosperitu a stabilitu České republiky. Nejsme rozvojovou zemí v chudé Africe spravovanou prodejnými kmenovými náčelníky. Prokažme i tímto způsobem, že chápeme, co je společné dobro. Za prvé, proč bylo nutné podepsat memorandum tak krátce před volbami. To bych chtěl slyšet od pana ministra, příp. od pana premiéra. To jsou moje věci a znovu doporučuji přijetí usnesení, které navrhuje klub KDU-ČSL. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Vzhledem k tomu, že první vystupující byl pan poslanec Okamura, ten odešel, tak jako další přihlášený byl pan poslanec Radim Fiala. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas určený na přestávku vypršel. Já vás požádám, abyste zaujali místa ve svých lavicích, aby skrutátorky a skrutátoři mohli počítat, kolik je nás v sále. Kdo je proti návrhu? S faktickou poznámkou jsem měl zde přihlášeného pana poslance Benešíka. Je přítomen.
Náhodička. Článek v Bakalových novinách, stejný den tripartita. Takže toto bych já rád věděl. Protože já znovu opakuji, to memorandum nemělo být podepsané a podle mého názoru to memorandum není platné. Ale takové přednostní právo měly i firmy, které tady zkoumaly zlato. A také zkoušely těžit. Ale nikdo s nimi žádné memorandum nepodepsal. Tento postoj však nejen že neodpovídá běžnému vnímání chodu věcí. Není běžné, aby vysocí státní představitelé uzavírali se zahraničními investory smluvní dokumenty, jejichž obsah by od počátku postrádal význam. Jednoduchá otázka. A to přesto, že na ni v memorandu výslovně odkazuje. Legitimních očekávání investorů. A co investor očekává? Memorandum takový dokument obsahuje. To podepsal pan ministr. Nevím, kde tedy, kdo ho bude zpracovávat. Absolutní nesmysl. No mě to bude zajímat. Ten nebyl pokladní v ČSSD jak pan Havlíček. No ale co se nestalo?
Dalším nápadem pana Babiše a komunistů bylo za každou cenu propojit kauzu lithium s kauzou OKD. To se bude přece dobře prodávat! Nikdo tomu nerozumí, ale potřebujeme do toho Bakalu nějak zamotat. To tomu příběhu samozřejmě dodá pořádné grády. Ale to jsou, dámy a pánové, přeci estébácké metody, které, zdá se, agentu Burešovi nejsou vůbec cizí. Chce se mi z vás, pánové, opravdu zvracet. Údajné propojení s panem Bakalou se nepotvrdilo. Je to jen další snůška nesmyslů a fabulací, kterými se nás a všechny občany naší země snaží komunisté a jejich kamarád Babiš zmást.